Děkuji. Hezké odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejsou to interpelace na předsedu sociální demokracie. To znamená, tyhle interpelace by se skutečně neměly týkat činnosti jednotlivých politických stran, ale měly by se týkat fungování vlády a činnosti vlády a činnosti předsedy vlády. V tomto kontextu, ačkoliv na to ten dotaz nebyl, tak jenom musím říci, že vláda žádným způsobem nezasahuje do vyšetřování, které se týká kauzy ROP Severozápad. Za druhé já, jako předseda vlády nemám informace o této kauze. Pokud jde o povahu jednotlivých obvinění, která pan poslanec zmiňoval, tak ta jsou známa zejména těm lidem, kterých se týkají. Takovýto výrok nemůže učinit předseda vlády a nikdo z členů vlády. Pokud jde o otázku samosprávy města Chebu, musím říci to samé. Já se hlásím k tomu, co jsem řekl. To je pozice, kterou dlouhodobě zastávám. Myslím si, že pokud je někdo obviněn z trestného činu, tak by měl zvážit své setrvání ve veřejné funkci. Ale je to jenom otázka rozhodnutí toho daného člověka. On tuto věc musí posoudit.
Děkuji panu předsedovi vlády a táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku.
Tak já děkuji za tu odpověď. Nicméně jde o etiku politického chování, takže tam jsem rád, že jste potvrdil ten názor, že by určitě v té funkci chebského starosty asi neměl být člověk, který je obviněný v korupční kauze.
Vážený pane premiére, nedávno jsem se vás písemně ptal, kdy přijde na pořad jednání Sněmovny zákon o referendu, jehož přijetí si vaše vláda dala do programového prohlášení, a místo jasné odpovědi s pevným termínem jste mi napsal, jaký jste prý fanda demokracie a referenda. Ale hlavně, prosím znovu o jasnou odpověď: Kdy dá konečně vaše koalice zákon o referendu na program Sněmovny? A kdy konečně dáte možnost projednat ve Sněmovně náš návrh zákona o zákazu výherních hracích automatů, který již dva roky schválně odsouváte? Stačí, když řeknete jen termín. Po dohodě s vaším přítelem panem Kalouskem jste dokázali bleskově zařadit na program legislativní a protiústavní zmetek, zákon o střetu zájmů, který má do budoucna maskovat největší zlodějny. Takže věřím, že pokud byste chtěli, tak bez problému dokážete na pořad jednání prosadit i zákon o referendu. A znova, pane premiére opakuji, stačí, když řeknete pouze termín. Žádné řeči kolem nejsou potřeba říct. Kdy dáte na pořad schůze zákon o referendu.
Ministerstvo kultury ze své pozice nemůže jakkoli zasahovat do činnosti soukromoprávních subjektů, a nemůže tedy žádným způsobem dohlížet na archiv Krátkého filmu ani zajistit jeho zpřístupnění. Ministerstvo kultury nedisponuje soupisem majetku, který po transformaci ze státní organizace na počátku 90. let přešel na společnost Krátký film. Právo hospodaření s originálními nosiči kinematografických děl vyrobených v organizaci Krátký film v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1964 přísluší dle autorského zákona Národnímu filmovému archivu. Krátký film Praha ale odmítal toto právo Národnímu filmovému archivu uznat a hmotné substráty zadržoval. Na základě tohoto rozdílného postoje k výkladu zákona spolu byly tyto dva subjekty v soudním řízení, jež bylo posléze ukončeno vzájemnou smlouvou. V současné době probíhá jejich komunikace v rámci standardních obchodních vztahů. Vysílání předmětných filmů je tedy možné. Jakákoli legislativní změna by v tomto ohledu vedla k zásahu do oprávněných zájmů soukromých osob. Děkuji za pozornost.
Vážený pane ministře, já chápu legislativu a zasahování, nicméně tady se jedná skutečně o kulturní význam a ty skupiny, které na to upozorňují, očekávají od Ministerstva kultury přece jenom, že něco konat bude. Jedna z těch otázek, na kterou jsem se ptala, bylo i to, jak nakládají s penězi. Jednak aby se neztrácelo kulturní dědictví a za druhé, aby skutečně ty výnosy byly využity pro to, pro co by měly být.
Ano, souhlasím s tím, že se to týká velké a důležité součásti našeho kulturního dědictví. Jak jsem už uvedl, my nemůžeme vstupovat přímo do soukromoprávních vztahů. Nicméně prostřednictvím spolupráce s Národním filmovým archivem tady je zájem o to, aby právě tato část kulturního dědictví byla veřejnosti zpřístupňována, protože se skutečně jedná o mimořádně hodnotnou část, která je dodnes i ve světě hodnocena vysoce kvalitně. A Česká republika nebo česká tvorba v tomto případě platí dokonce za příkladnou pro řadu zemí Evropy. Co se týká financí, souhlasím s vámi, že by měly být ty zisky investovány zpět do rozvoje. Ale tady jsou jaksi legislativní možnosti velmi omezené. Lze to jedině na základě těch smluv, které jsou a které podle mých informací nefungují špatně, ale bohužel ta možnost je do značné míry omezena platnými právními předpisy.
Také děkuji. Prosím paní poslankyni Matušovskou.
Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. Vážený pane ministře, ráda bych se na vás obrátila v otázce rozvoje železnice. Je to podle vás standardní postup? Nedoplatí na to pravidelní uživatelé železniční dopravy, kteří primárně užívají vlaky na dojíždění do zaměstnání? Nevytrácí se tak síťový efekt železniční dopravy? Poslední dobou se cestující na železnici vrátili. Není to úplně jiná situace? V jaké koncepci chce tedy ministerstvo pokračovat? Přeci díky vašim opatřením musí občan řešit, kde a jak si koupí jízdenku. Bude se stát snažit zavést systém o uznávání jízdních dokladů? Nebo chce Ministerstvo dopravy nejprve vyzobat pro soukromé dopravce, co se dá, a pak řešit pohromu jako kdysi po kolapsu železničního systému Velká Británie?
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Matušovská prostřednictvím pana předsedajícího, ne, nechceme. Určitě nechceme a nebudeme vyzobávat žádné hrozinky a nechceme řešit situaci, jakou řešila Velká Británie po divoké liberalizaci. Kladete otázku, zda je cílem koncepce Ministerstva dopravy zajistit vše, co se dá, pro soukromé dopravce. Rád bych uvedl, že Ministerstvo dopravy má smlouvu o veřejných službách uzavřenou s dopravcem jiným než Českými dráhami pouze na jedné lince, tedy na lince Plzeň - Most, což je jedna z nejméně výnosných linek v objednávce Ministerstva dopravy. V listopadu roku 2015 ministerstvo zveřejnilo v Úředním věstníku Evropské unie předběžné opatření. Dne 4. února 2016 bylo zveřejněno oznámení o bližších podrobnostech přímo zadávané smlouvy. K tomuto oznámení nebyly uplatněny žádné námitky. Tento proces byl naprosto standardní a vedl oproti stávající smlouvě s Českými dráhami ke zřetelným úsporám veřejných prostředků, a to ve výši asi 8 mil. korun ročně při zachování identického rozsahu služeb zajišťovaných při částečně vyšší kvalitě poskytovaných služeb. Ministerstvo dopravy koná kroky, aby činnost dopravců v této věci podpořilo. A náš úřad bude nadále usilovat, aby tarifní integraci podpořil. My jsme za ministerstvo řekli, že do toho procesu aktivně vstoupíme, a vstupujeme a připravujeme kroky.
Nemáte zájem? V tom případě poprosím s další interpelací paní poslankyni Bohdalovou a připraví se pan poslanec Hovorka.

Děkuji.
Děkuji. Čili jsou tady některé věci, které už se podařilo prosadit. Teď, tady, co ještě můžeme udělat v Poslanecké sněmovně do konce volebního období. Je důležité, abychom schválili úpravu rodičovského příspěvku směrem k vyšší flexibilitě jeho čerpání, abychom zrušili podmínku pro umisťování dětí mladších dvou let. Myslím, že to zjednoduší situaci pro rodiny s dětmi a umožní jim to lépe reagovat na jejich konkrétní životní situaci. Druhá věc. Úprava zákoníku práce, která by měla posílit postavení ochrany zaměstnanců i v situacích, které se týkají mateřské dovolené a návratu do práce po mateřské dovolené. Otcovská poporodní péče. A pak bych byl samozřejmě také rád, kdybychom se posunuli v oblasti podpory samoživitelů, protože zatím bohužel v koalici není dohoda, pokud jde o zákon o náhradním výživném, který připravila ministryně Marksová.
Ptám se paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující otázku. Má. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, velmi děkuji za odpověď, ale při vaší odpovědi a při diskusích, které mám s mladými lidmi, se kterými se setkávám, mě napadly ještě další věci. Mluvíme o zvyšování počtu míst v mateřských školách. Tato potřeba si myslím, že během dvou tří let skončí, budeme to muset přesunout na potřeby základních škol. Ale víte, co trápí mladé rodiny nejvíc? Že mateřské školy nereagují na jejich pracovní dobu. Nelíbí se jim, že třeba maminka, když dělá v deset, musí dát dítě nejpozději do půl deváté do mateřské školy, manžel pracuje a dítě tam je dlouho do noci. Vy jste mluvil i o té tříměsíční péči o osobu blízkou.
Mě mrzí, že ta věc je diskutována jenom čistě z rozpočtového hlediska, že se říká, že to bude stát hodně peněz. To je situace, která tady dneska je. Takže pro to, abychom vytvořili podmínky pro dobré fungování rodin, tak si myslím, že bychom jim tu možnost dlouhodobého ošetřovného nabídnout měli. Je to otázka počtu úvazků. Je to otázka peněz, které máme a budeme mít k dispozici, protože pokud máme mít delší dobu pro děti v mateřské škole, kterou budeme schopni pokrývat ze strany učitelů a učitelek v mateřských školách, tak potřebujeme navýšit počet úvazků a myslím, že o tom by také měla být diskuse v rámci reformy financování regionálního školství a podmínek pro financování mateřských škol. Takže otázka normativů a počtu úvazků, které si můžeme dovolit zaplatit z rozpočtu. Totéž se ale týká i školních družin.
Přijde mně nemravné v době, kdy EET má hlídat každou korunu živnostníků a oni si nákladně pořizují své pokladny, aby ministerstvo rozhazovalo stovky milionů korun, které byly předtím vybrány na daních.
Pan ministr odpoví písemně. Prosím pana poslance Kostřicu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já vím, že to v současné době je ve vaší gesci, předtím to nebylo. A to vím, že i ve vaší nemocnici, vámi vedené, tento úzus už byl mnoho roků užíván.
V nemocnici jsem řešil problém, jestli ten člověk vůbec bude bez toho nikotinu schopen se věnovat své práci.
Pokud si pan poslanec nepřeje vystoupit, tak pokročíme dále.
Děkuji, pane předsedající. A já musím říct, že v nedávné době právě město Otrokovice žádalo dvakrát i při návštěvě členů vlády a upozorňovalo na tento problém. Nebylo jim však vyhověno a ministerstvo neakceptovalo argumenty. Dosavadní situace je rovněž v evidentním rozporu s platným státním plánem zlepšování kvality ovzduší střední Moravy. Pokud vím, tak smysl budování obchvatu byl právě v odlehčení průtahu města a to je v současné době zcela potlačeno.
Já bych tedy nad rámec této interpelace chtěl říct, že podobný případ máme v Karlovarském kraji, v dálnici kolem Sokolova.
Prosím pana poslance Zlatušku, aby přednesl interpelaci na ministryni školství.
Rektor v srpnu ustanovil etickou komisi. Etická komise v Pardubicích 24. 10. loňského roku konstatovala, že obvinění byla oprávněná a že k plagiátu došlo. Fakticky po konstatování toho, že obvinění bylo oprávněné, rektor říká, že se jednalo o specifický a ojedinělý případ, nicméně neslučitelný s prací akademického pracovníka. Tato neslučitelnost s prací akademického pracovníka se týkala mimo jiné dvou děkanů fakult Univerzity v Pardubicích. Fakticky se nestalo nic, co by je postihlo pracovněprávně. K ničemu takovému nedošlo. A otázka také míří na to, jakým způsobem Ministerstvo školství se dívá na to, že by měl být postihnut i rektor Ludwig minimálně na platu. Předpokládám, že by neměl dostat žádné odměny.
Děkuji. A prosím paní ministryni.
Věc řešil, vyřešil.
Vím, že od vás je to konstruktivní jednání. Nicméně přesto nejsem spokojený s tím, že by věc byla vyřízena pouze odstoupením těch dvou pracovníků z místa děkana. V tom dopise rektora Ludwiga se výslovně konstatuje, že se jednalo o případ neslučitelný s prací akademického pracovníka. To není neslučitelný případ s orgánem fakulty. A v tomto smyslu je evidentně na Univerzitě Pardubice nečinnost, nekonání. Chybí tam postih a pro postihy podle zákoníku práce je roční promlčecí lhůta.
Prosím pana poslance Novotného.
Vážený pane ministře, v minulých měsících proběhla celá řada paralelně probíhajících výběrových řízení na nové provozovatele letecké záchranné služby v řadě krajů České republiky.
Je to byt Ministerstva zemědělství, je to byt tohoto státu, který je vybaven, v okamžiku, kdy mu skončí služební poměr, tak je možno tento nájem ukončit, je tak postupováno i v případě jiných, a jde tam bydlet jiný případný státní zaměstnanec nebo zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Tedy za těchto pět let průměrná platba za IT služby na resortu Ministerstva zemědělství byla 604 milionů korun. S příchodem tohoto náměstka a jeho týmu lidí jsme se za poslední tři roky dostali na průměrnou platbu a snížení těch cen za IT na 291 milionů korun. Navíc i tito lidé, nejenom tento náměstek, ale i další, kteří do toho týmu přišli, přišli z komerční sféry a mají nižší platy, než měli předtím. Ten byt není můj. Mně vadí ty interpretace, které byly někde v médiích. Já bydlím tady na poslanecké ubytovně. Nemám tady rodinu, tudíž já tyto potřeby nemám. Když přijdou mé děti sem, tak spí tady na zemi ve spacáku, není s tím žádný problém. Takže já se snažím chovat hospodárně, přiměřeně střídmě. Ale pokud investujeme do majetku státu a tu investici děláme, tak říkám: Kupujme vybavení, které je kvalitní a spolehlivé a za ceny, které jsou v místě a čase ty nejlepší. A toto bylo naplněno. Ta výjimka tady byla poskytnuta s ohledem pouze na čas a ty předchozí stavební práce té firmy byly řádně vysoutěženy. Je to zohledněno ve výši nájmů. My budeme pro letošní rok upravovat veškeré ceny nájmu jak v Písnici, tak na ubytovně v Klánovicích, tak i v případě tohoto bytu s ohledem na vývoj cen v oblasti pronájmu nemovitosti. Děkuji za pozornost.
Nikoho dalšího zatím nevidím.
To je padni komu padni a v tomto ohledu já nemám žádný problém obhájit vše, co jsem na Ministerstvu zemědělství dělal. Některé smlouvy, a vy to dobře víte, jsem zdědil, udělala se řada opatření, která vedla k tomu, aby se více šetřilo. Ale o tom tahle interpelace není, to jenom vy se nás snažíte odvést od tématu. Tak zase od začátku. Pak se tedy ptám, pane ministře, když jsem se vás ptal, a jedna z těch otázek zněla, jaké finanční prostředky byly investovány, proč jste neodpověděl na to, že došlo k rekonstrukci toho bytu a kolik to stálo a že bylo výběrové řízení a že to výběrové řízení někdo vyhrál. Proč jste to tajil, když jste to musel vědět? Co je na tom divného? Tak se vás znovu ptám: Kolik to stálo a kdo to dělal, kdy bylo to výběrové řízení, kdo byl osloven?
Čili toto je návrh, který v tuto chvíli diskutujeme ve vládní koalici.
Ptám se pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku.
Děkuji, pane premiére, za vaši obsáhlou odpověď. Já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Chtěl jsem se zeptat, jestli i v tom návrhu počítáte řekněme s nějakou větší valorizací pro tyto starodůchodce.
Taky děkuji a slovo má pan předseda vlády.
Takže máme tady velký problém. Pomůže to všem, protože to bude znamenat každoročně vyšší částky na valorizaci penzí. Stejně tak pokud by se nám podařilo převést rozpočtový přebytek, těch 62 mld., na důchodový účet, tak se vytvoří rezerva pro valorizace penzí i v letech, kdy ekonomika tak dobře neporoste, jako roste teď. Takže i to by pro důchodce byla do budoucna určitá jistota. Co můžeme ještě udělat pro seniory včetně starodůchodců? To si myslím, že by mohlo celé řadě seniorů pomoci. Velké množství seniorů pobírá příspěvek na bydlení. Velké množství seniorů je ve složité situaci z hlediska deregulovaného nájemného. A já si myslím, že systém sociálního bydlení, pokud bude více propracován, pokud se nám podaří ještě do konce volebního období schválit zákon o sociálním bydlení, tak to může pro životní podmínky i starodůchodců a seniorů obecně udělat opravdu hodně.
S další interpelací vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Marek Černoch.
Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci aktivity vlády České republiky v oblasti občanského vzdělávání. To může znamenat izolaci politických stran a nárůst extremistických názorů ve společnosti, což je velice nebezpečné pro náš budoucí demokratický vývoj. Považuji za důležité, aby lidé znali například význam fungování veřejných institucí. Je nezbytné objasňovat základní principy fungování demokratické společnosti. My všichni ať již jako voliči, či jako politici se musíme životu v demokracii neustále učit. Vážený pane premiére, prosím o odpovědi na tyto otázky: Jaké konkrétní kroky vláda České republiky činí nebo bude konat ve prospěch občanského vzdělávání? A jaký je časový harmonogram příprav a konkrétních kroků?
Také děkuji.
Jak jsem byl informován, tak samozřejmě již probíhají přípravná a pracovní jednání v této věci a určitě to je důležitý úkol, který bude mít na starosti pan ministr Chvojka. Záměrem je zajištění dlouhodobé životnosti a rozvoje demokratického způsobu správy veřejných věcí prostřednictvím výchovy k aktivnímu občanství, prostřednictvím upevňování povědomí o fungování demokracie a posilování schopnosti kriticky pracovat s informačními zdroji.
Děkuji.
Vážený pane chronicky nepřítomný ministře. O udavačském webu k EET, který já osobně považuji za největší žumpu, jste pro Blesk 8. prosince 2016 uvedl: Když dáte do poměru počet vydaných účtenek, kterých je k dnešnímu dni 19 milionů, proti 700 upozornění od občanů, jde o zanedbatelné číslo. Nyní ale všem tvrdíte, že jste o webu nevěděl. Lžete opět, pane ministře?
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, obrátil se na mě ředitel školního statku u nás na Chebsku, který je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Připomínám, že střední školy se školním statkem však dotaci získat mohly. Navíc pořízené učební pomůcky z tohoto dotačního titulu musí být určené výhradně pro výuku a nesmí být využity k hospodářské činnosti. To není úplně logické, protože střední zemědělské školy nebo školní statky dotace používají na nákup učebních pomůcek, jako je například traktor s pluhem, který je následně použit k obdělávání pole během výuky, ale to znamená, že už dělají hospodářskou činnost, protože nakonec úrodu sklidí a prodají. Ačkoliv jsou nakupované pomůcky použity primárně k výuce, doplňkově je škola může používat i k hospodářské činnosti a těžko se to odděluje.
Děkuji.